Když se vrátím zpátky k té dani z nabytí nemovitosti, tak tam už je to skoro deset miliard, takže když to sečteme, tak už je to 15 miliard. Takže miliarda sem, miliarda tam. No, asi to není tak jednoduché. Tak pokud bychom zrušili tento zákon, tak určitě by tady asi nastala nějaká podstatná kolize a nebylo by to vůbec proveditelné. Z toho důvodu, já tady nebudu citovat celé stanovisko vlády, určitě je máte všichni, navrhuji zamítnutí tohoto návrhu zákona, poslaneckého zákona, v prvním čtení.
Děkuji panu poslanci. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec - Pardon. Nejprve pan navrhovatel byl přihlášen.
Vůbec nevím, proč takový výpadek pan předkladatel navrhuje. A jenom připomenu relativně nedávnou debatu, kterou jsme tu měli při novele zákona o SFDI, o Státním fondu dopravní infrastruktury. Byli to právě někteří kolegové z ODS, kteří navrhovali, ať rozšíříme možnosti, které SFDI financuje.
Děkuji panu poslanci Kasalovi.
To si prosím vás uvědomme. Takže opravdu rozhodujete o běhu na dlouhou trať a o zcela zásadním kroku. Pediatři - krásný příměr: jsem gynekolog, obvodní gynekolog dělá něco zcela odlišného, než dělá onkologický gynekolog, a něco zcela odlišného, než dělá porodník. Máme mít tři atestace?
Těším se na další práci ve výboru a věřím, že konsenzuálně připravíme návrh, který bude mít podporu a který pomůže vyřešit jeden z velkých problémů českého zdravotnictví.
Děkuji panu ministrovi. Pokud se již nikdo nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova - která de facto už proběhla. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan vicepremiér zmínil, že tato novela o prokazování původu majetku je jednou z priorit této vlády. Hned od samého začátku musím říct, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje na odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Majetek, jeho hodnota a výše slouží správci daně jen jako pomocné kritérium. Ponechat komukoliv nelegálně nabytý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů v podstatě znamená tento nelegálně nabytý majetek legalizovat. Smyslem novely proto mělo být, aby osoba, u níž existuje důvodné podezření, že disponuje majetkem, který nemohla získat legální cestou, měla povinnost prokázat jeho nabytí, a v případě, že tak neprokáže, měl by být zajištěn, a je jedno, zda formou sankce propadnutí majetku, nebo zdaněním. Pokud vzpomenete, tak k tomuto tisku zde v Poslanecké sněmovně 19. června 2015, takže taky cca před rokem, vystoupil i prezident republiky Miloš Zeman. A byl bych velmi rád, kdyby některým z vašich pozměňovacích návrhů byly tyto penalizační sazby zpřísněny, protože je pokládám za příliš mírné." Odůvodňuje to také tím, aby kapacity správce daně nebyly, v uvozovkách, vyplýtvávány na méně významné případy, kde potenciální zkrácení daně nedosahuje tak vysoké míry společenské škodlivosti. Používá-li se již pojem společenské škodlivosti, tak je namístě srovnání s trestním právem. Nejvyšší míru společenské škodlivosti tam mají případy, kde škoda přesahuje 5 mil. korun. To je pro osoby, které spolupracují s daňovou správou. Tato novela to zatím neřeší.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi.
Vládní koalice nám tady říká něco o prioritě projednávání toho zákona a realita je, jak vidíme, úplně jiná.
Pozměňovací návrhy souvisí s pozměňovacím návrhem k návrhu zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Je to tisk 609, budeme ho vlastně projednávat po tomto návrhu zákona. Stávající legislativa neupravuje existenci centrální evidence železničních drah jako součástí území. Pozměňovací návrh je dlouhodobým a systémovým opatřením. Další z pozměňovacích návrhů, je to vlastně současná právní úprava, která neukládá provozovateli celostátní a regionální dráhy ve vlastnictví státu výslovnou povinnost na zřízení odpovídajících operativních složek. Dostupným odborným personálem s potřebnými znalostmi a technickým vybavením disponuje právě pouze provozovatel takovéto dráhy. Ostatní složky integrovaného záchranného systému nemohou zajistit potřebné úkoly a činnosti. Proto je nutné provést legislativní změnu v podobě povinnosti pro provozovatele celostátní a regionální dráhy ve vlastnictví státu. Pozměňovací návrh nemá ekonomické dopady. Reaguje na existující stav, kdy v rámci Správy železniční dopravní cesty je zřízen hasičský záchranný sbor podniku. Dále, pojem veřejně přístupná vlečka je velmi nekonkrétní. Jeho zavedení přinese pouze komplikace a nárůst administrativy. Takové vlečky ale v České republice nejsou. V novele zákona o dráhách není akceptován požadavek Správy železniční dopravní cesty na úpravu školení a přezkušování zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy přesto, že ve věcném záměru novely byl požadavek zahrnut odborem železnic a kombinované dopravy Ministerstva dopravy. Přesto nedošlo ke změnám návrhu zákona. Text pozměňovacího návrhu obsahuje požadované legislativní zakotvení povinností provozovatele dráhy. Legislativně technická úprava ponechává V neposlední řadě má státní dozor vykonávaný Drážní inspekcí sloužit jako prevence mimořádných událostí.
Připraví se pan poslanec František Laudát.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Přihlásím se potom i v podrobné. Druhý legislativně technický návrh se týká usnesení hospodářského výboru. Zdůvodnění je takové, že tam chybí zmocnění pro vydání vyhlášky.
Můj názor je rozdílný a myslím si, že bychom měli nechat na spotřebiteli - zdůrazňuji spotřebiteli -, aby si měl možnost vybrat finanční službu u jím zvoleného subjektu na finančním trhu, který má odpovídající licenci u České národní banky. Tímto krokem by mohla vzniknout podle mne výrazná nerovnováha v podnikatelském prostředí na finančním trhu tím, že odebereme možnost poskytovat jiné finanční služby pojišťovnám - a pozor! Nechci odpověď, že si to vymyslel nějaký bruselský úředník, a proto to musíme takto přesně schválit.
Otevírám rozpravu.
Než se k tomu dostanu, tak nejdříve obecnější poznámka. Tak tady je jeden z příkladů, kdy zákonem chceme omezit jednu skupinu a vytvořit jí horší podmínky než druhé skupině. Není žádný důvod pro to, abychom to jedné skupině umožnili a druhé ne. Záleží na nich, na vyhodnocení jejich podnikatelského rizika...
Já se velmi omlouvám, pane poslanče, ale levá strana sálu stále hlučí a hlučí. Děkuji.
Mluvil už o tom pan zpravodaj.
Já prosím pana poslance Urbana, aby nediskutoval. Pokud to bude pokračovat, tak přeruším jednání schůze.
Když jsem přemýšlel, jak ten pozměňující návrh napsat, tak byly vlastně dvě možnosti. Nakonec jsem se rozhodl a předkládám návrh v té obecné podobě. Není žádným tajemstvím, že s tímto návrhem souhlasí i Česká asociace pojišťoven, se kterou jsem ten návrh konzultoval. Nijak se za to nestydím, protože si myslím, že člověk může a má konzultovat s těmi, kterých se návrh zákona dotýká. Jak jsem říkal, není to výčtová metoda, je to v obecné podobě. V Evropské unii však neexistuje jednotný výklad operací, které vyplývají z pojišťovací činnosti.
Návrhem zákona se dále v souladu s doporučeními z minulého hodnocení České republiky výborem Moneyval Rady Evropy navrhuje změna statusu orgánu, který plní roli tzv. finanční zpravodajské jednotky. Návrh v návaznosti na požadavek zřízení rejstříku skutečných majitelů právnických osob obsažený ve výše uvedené směrnici EU a po dohodě s Ministerstvem spravedlnosti řeší mimo jiné i transparentnost vlastnictví právnických osob zavedením evidence skutečných majitelů. Děkuji vám za pozornost.
V novele je zaváděn princip hodnocení rizik, které umožňuje, aby v rámci limitů stanovených mezinárodními i vnitrostátními standardy přijaly flexibilní opatření, účinně využívaly zdroje a zaváděly preventivní opatření přiměřená povaze rizik, a tím docílily nejefektivnějšího nasměrování svých aktivit. Kontrolu úřadu bude vykonávat komise Poslanecké sněmovny a vláda. Vzhledem k závažnosti tohoto tisku a okolnostem, které řeší tento tisk, tato novela, já doporučuji, aby tento sněmovní tisk byl postoupen k diskusi ve Sněmovně do dalšího čtení.
Otevírám obecnou rozpravu, nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Vidím - dobře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vzhledem k další legislativě je velmi zajímavá úprava tohoto zákona kolem stavu v hazardních hrách. Stávající zákon proti praní špinavých peněz mezi povinné osoby zahrnuje pouze kasina. To samozřejmě přinese konkrétní dopady na relativně velký počet subjektů v České republice. Konkrétně se jedná o snížení z částky 15 tisíc eur na 10 tisíc eur. Některé země mají už 5 tisíc eur a některé dokonce uvažují o zavedení limitu 3 tisíce eur. Částka 10 tisíc eur se může zdát relativně vysoká, ale předesílám, že některé evropské země tuto částku již mají poloviční. Návrh začal řešit i virtuální měny, jako třeba bitcoiny, a zahrnuje osoby poskytující služby spojené s virtuální měnou do okruhu povinných osob, kterým vyplývají povinnosti vyplývající z tohoto zákona. To samozřejmě může snížit jistou atraktivitu tohoto odvětví práce s touto virtuální měnou. Mimochodem, každý politik, kdo má v kolonce, že je politikem, tak v prvním kole toho síta vypadne při hodnocení rizik jako riziková osoba. Tak to jenom pro vás. Na okraj, a doprovodné materiály k tomu uvádějí - chystá se posílení FAÚ zhruba o 20 pracovníků. Aktuální stav je 41 pracovníků. Samozřejmě toto navýšení bude mít některé podle mě ale důležité dopady do rozpočtu. Co se týče zkrácení lhůty na 30 dnů, já za sebe toto podpořím, protože považuji tento materiál za důležitý. A samozřejmě doporučuji, abychom tento materiál propustili do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, milé politicky exponované osoby. Moje krátké vystoupení se bude týkat podle mě nedobře formulovaného odstavce a paragrafu, kdo je či není politicky exponovaná osoba. Ne všichni členové vlády stojí v čele ústředního orgánu. Ale to není pravda. Ten návrh zákona zatím přináší pravidla pro rozložení odměny. To je to, o čem mluvil pan ministr - rozložení v pěti letech a podobně. Takže pane ministře, to je úplně něco jiného. Doposud říkal: Když je to návrh poslance ANO, tak je to dobře. Když je to návrh koaličního poslance, s kterým já souhlasím, tak je to taky dobře. A vrcholem všeho je, když je opoziční návrh, a nedej bože, aby ho někdo podpořil. A nyní zkusím tento návrh trochu podrobněji odůvodnit. To znamená, že i v tomto ohledu platí, že z obecného požadavku maximální ochrany spotřebitele nelze dovodit požadavek na cenovou regulaci ve vztahu mezi dvěma obchodními nebo profesionálními podnikatelskými subjekty. Proto ten pozměňovací návrh omezuje regulaci pouze na oblast pořizovacích nákladů pojišťoven, které jsou uplatňovány vůči vkladům zákazníků v rezervotvorném pojištění, a mají tak primární a přímý vliv na velikost vyplaceného odkupného. Návrh v tomto kontextu koresponduje například s úpravou v německé legislativě, která se koncentruje právě na oblast nákladů, a nikoliv na dílčí položky těchto nákladů, jimiž jsou například získatelské provize. Distribuční náklady spojené s činností zprostředkovatelů jsou tak v kontextu celkové nákladovosti naopak marginální. Lze namítnout, že i regulace pořizovacích nákladů je v tomto ohledu jen částečně efektivní, neboť skutečně účinnou by byla pouze regulace celkových nákladů rezervotvorného pojištění. Ta poslední věta vlastně představuje nepřímou novelu občanského zákoníku, přičemž takový postup je z hlediska tvorby základních principů novotvorby jen obtížně akceptovatelný.
Jak jsem již - hlavně tedy vážení poslanci, myslím tím vážené poslance hnutí ANO. Proč o tom mluvím? Kvůli kterému neváhal zjišťovat informace o mé rodině a jejích majetkových poměrech. A že mě řídí lidé, jako je Radek Pokorný a nějaká paní Kleslová, které jsem v životě, opravdu do dneška v životě neviděl. Myslel jsem si, že na mě zapomněl.
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, páni ministři. Stavební spoření, důchodové připojištění, havarijní nebo úrazové pojištění. Toto i u pojistek s investiční složkou až tak neplatí. Pojišťovny jsou regulatorně povinny sdělovat klientům celou řadu informací, a to jak před uzavřením smlouvy, tak v době jejího trvání. Také má být informován v průběhu trvání smlouvy o aktuální hodnotě podílu, na které je vázáno pojistné plnění, a to nejméně jednou za čtvrtletí, a o struktuře podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly, a to nejméně jednou za rok. Pojistitel je povinen poskytnout informace jasným a přesným způsobem písemně a v českém jazyce. Toto u pojistek s investiční složkou já osobně neznám. Podle mě to je pole pro působnost dohledových orgánů České národní banky a Ministerstva financí. Snažil jsem se do těchto projednávaných norem připravit úpravu, která by bankám a pojišťovnám nařizovala informace klientům poskytovat podle mých představ. Já osobně jsem se nějakému přepojišťování ubránil, ale až s projednávanou touto normou jsem si sám zjistil, v jakém stavu se nachází moje životní pojištění s kapitálovým spořením. Proto se mohu těšit, že nařízení Evropské komise bude pro členské státy Evropské unie přímo použitelné od 31. prosince 2016, a do té doby holt budeme muset vydržet.
Děkuji panu poslanci Kudelovi, to byl poslední v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře? Pan zpravodaj? Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu podrobnou. Jako první je přihlášen do podrobné rozpravy pan poslanec Václav Votava.
Děkuji za slovo.
Pokud tomu tak není, i podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu ministrovi a děkuji zpravodaji.
Novela zákona o auditorech je poměrně rozsáhlá, protože výrazně mění pravidla systému zajištění kvality výkonu auditorské činnosti a provádění kontrol kvality a rozšiřuje v kontextu evropského nařízení kompetence Rady pro veřejný dohled nad auditem, a to nejen v oblasti kontroly kvality, ale též v případě ukládání sankcí. Klíčová je kvalita auditu a srozumitelnost výstupu za auditorské činností.
A ten zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.
Jedná se z velké části opět o transpozici práva a záležitostí Evropské unie. Chtěl bych jen upozornit kolegy poslance, že z mého pohledu je tato novela dalším rozšířením administrativní zátěže pro firmy vedoucí účetnictví, byť se to týká jen převážné části velkých firem, které vedou účetnictví ve větším rozsahu.
Ministr Pelikán tu stejně není, takže i kdybychom to rychle - Omlouvám se. Pane ministře, omlouvám se. Musel jste teď dojít. Když se spletu, klidně se omluvím. Tak tohle stahuji zpět. Myslím, že zákon o účetnictví není nic jednoduchého, tak abychom to hlasovali... Podívejte se, kolik paragrafů transpozice není. To už jsou naše vlastní dobré nápady. Vím, že to je transpozice, jenom říkám, že takových nesmyslů máme dnes a denně hodně. Já asi tuším, kdo tam je. Pamatuji si, že před pár lety to byla velká auditorská pětka, až jedna z těch pěti zkrachovala. Nebyla to česká firma, abych dodal. Tak jsem pochopil, že asi s jednou, jinak by tam bylo množné číslo. Ale to je spíš pro pobavení, není to nic vážného, čemu bychom se měli nějak dlouho věnovat. Pokud to uděláme znova, pak to jednání opravdu nebude kvalitní. Ale bude rychlé, to tedy připouštím.
Jenom pro pořádek říkám, pane zpravodaji, zmiňoval jste zkrácení lhůty. Táži se na závěrečná slova pana navrhovatele nebo pana zpravodaje. Pan zpravodaj se hlásí se závěrečným slovem.
Já bych si ještě vzal krátké závěrečné slovo.
Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Nepadl ani návrh na zkrácení nebo prodloužení lhůty a z toho důvodu končím projednání tohoto bodu. Přerušuji jednání do zítřejšího dne deváté hodiny ranní.
Dokonce, jak jsem se dočetl v důvodové zprávě, to byla snad jedna z dohodnutých základních tezí při přípravě tohoto návrhu zákona. Tyto náklady budou refundovány Českou národní bankou, a to z kapitoly Ministerstva financí. To jsou všechno velmi nebezpečné záležitosti. A já jsem předpokládal, že ve výborech bude více pozměňovacích návrhů, nakonec aspoň těch přijatých mnoho není. A toho já se skutečně velmi obávám. Děkuji za pozornost.
Také děkuji a ptám se, kdo se dál hlásí do obecné rozpravy. Nemám zde záznam, že by padl návrh na vrácení výboru k novému projednání, takže můžeme pokračovat rozpravou podrobnou. Do ní se také nikdo nehlásí, tak podrobnou rozpravu ukončím a zeptám se teď na závěrečná slova. Prosím pana ministra financí, aby tento tisk uvedl.
Děkuji za slovo. Jen v navržené změně trestního řádu se na základě požadavků praxe řeší narovnání dosavadní formulační nepřesnosti v ustanovení, které s předkládanou věcí souvisí.